Kdo je proti tomuto návrhu? Přečtu omluvu. Dnes od 12 do 19 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Marek Ženíšek. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Jedná se o správné zařazení do systému zákona.
Já vám děkuji a táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan navrhovatel nebo paní zpravodajka. Není tomu tak.
Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických návrzích, potom budeme hlasovat o usnesení rozpočtového výboru pod písmenem A, který se týká změny účinnosti tohoto zákona, a na závěr o zákonu jako celku.
Děkuji. Táži se, zda má někdo námitku nebo návrh na změnu procedury? S procedurou byl vysloven souhlas a já vás tedy požádám, abyste nás, paní zpravodajko, procedurou provedla. Prosím.
Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, tak jak jsem je načetla v rozpravě.
S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, což je změna účinnosti tohoto zákona.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Táži se, zda se někdo hlásí o slovo. Kdo je proti tomuto návrhu?
Tady děkuji za krásnou shodu ve Sněmovně v tom počtu hlasů. A jenom pro kolegy z ODS jsem zapomněl doplnit - j to volba tajná, jednokolová, logicky, protože je navržen pouze jeden kandidát. Prosím tedy, pane předsedající, o přerušení i tohoto bodu k provedení tajné volby.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny
Na základě toho tedy volební komise vyhlásila novou lhůtu pro nominaci. Členové se nominují a obsazují na základě zákona a na základě poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně. Volí se tedy náhradník zvolený za KSČM. Každopádně volební komise v usnesení č. 149 z 29. listopadu konstatuje, že v tomto případě obdržela tři návrhy. První je pan Ing. Václav Štekl, nominován KSČM. Druhá je paní doktorka Petra Šupšáková navržená klubem ANO.
Pan poslanec Mihola. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já bych chtěl jenom oznámit, že našeho kandidáta z volby stahujeme. Děkuji.
Nikoho nevidím. V případě, že je tomu tak, rozpravu končím. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh tajné volby byl schválen. Přerušuji tento bod a otevírám další bod Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
Konstatujeme, že jsme obdrželi tři návrhy od poslaneckých klubů. Za volební komisi také musím konstatovat, že pan Prokop Tomek zatím nemůže být volen, protože on je členem té komise až do února, ale podle předběžné dohody bychom se s tím teď měli vypořádat během rozpravy.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Jménem klubu TOP 09 stahuji kandidaturu doktora Prokopa Tomka z důvodu, který uvedl předseda volební komise.
Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 180 poslankyň a poslanců, pro návrh 143, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám bod Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
Je to teď v nedávných měsících druhá volba v tom stávajícím období. Připomenu, že v NKÚ, v tom prezídiu, nyní nejsou obsazena tři místa. Druzí dva kandidáti tedy zůstávají. A protože na tři místa vybíráme tři kandidáty, je to de facto potvrzení, tak tato volba by byla jednokolová.
Otevírám rozpravu.
Není to nic vážného.
Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro návrh 144, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Otevírám další a tím je Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
Mě to zajímá jako občana, jako člověka, jako poslance.
Děkuji.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající. Já možná i částečně odpovím mému předřečníkovi, jak se to dělá. Z veřejných zdrojů tady můžu citovat, že do firmy Čepro dodávají dvě Babišovy firmy, to znamená firma Preol a Primagra. To znamená, ministr financí Babiš si ve státním podniku Čepro kupuje sám u sebe v Agrofertu 87 % veškerého obratu. Podle veřejných zdrojů narostl obrat od roku 2013 dvojnásobně. On tam byl i třetí dodavatel. Kdo řídí daňovou Kobru prosím? Opět Ministerstvo financí - Andrej Babiš.
Děkuji. Pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Černoch, pan poslanec Blažek, pan poslanec Benešík, paní poslankyně Válková.
Děkuji za slovo. Ano, pan poslanec a ministr Babiš patřil ke komunistickým prominentům. Těm se od druhé světové války až do dnešního dne dařilo a daří dobře. Po panu poslanci Kučerovi dám druhý příklad, jak se to dělá. Pan ministr Babiš má jako ministr financí zásadní vliv na kapitolu rozpočtu pana ministra Jurečky. Ne ty malé. Ale ty velké, které mají minimálně 250 zaměstnanců. Pan ministr Jurečka chce být úspěšný ministr, takže s ministrem financí takovou dohodu uzavře. Dostane skutečně třikrát více peněz pro potravináře a pan ministr Jurečka vypíše, že je to jenom pro ty velké. Takže dominantní část těchto dotací dostane Agrofert. A takhle to bohužel také prochází. A takhle to bohužel média ovlivňovaná a vlastněná ministrem financí tolerují a nepranýřují. Ale zákony se obcházet nemají.
Prosím, pane poslanče.
Já bych se chtěl zeptat a reagovat na slova pana kolegy Benešíka. Celou dobu se prezentoval tento zákon, že to je zákon, který má narovnat určité prostředí. A já si myslím, že zákony se ale nemají dělat proti jednomu člověku. Zákony se mají dělat tak, aby narovnaly určité prostředí. Jaká je tedy pravda? Tak je to zákon, který je namířen proti jednomu člověku, anebo je to zákon, který narovnává určité prostředí? Protože během doby, kdy se projednával, tak i v médiích se to komunikovalo tak, že i pro ministry je to zákon, který jim pomůže, protože pak nemusí čelit neustálým narážkám na to, že jsou ve střetu zájmů, a nemusí se neustále hájit a obhajovat. Ale v této chvíli je to tedy zákon proti jednomu člověku? Velmi závažnou věc. V kolika médiích se to objevilo? V jednom, ve dvou... Je to zákon proti jednomu člověku, nebo je to zákon, který narovnává určité prostředí?
Já jsem se pod něj nepodepsal. Doufám, že alespoň nějaký efekt přinese. Myslím si, že není špatný. Přesto tvrdím, že není namířen proti jednomu člověku, byť někdo to takhle prezentuje. A že člen vlády, takto prominentní člen vlády, může být ve střetu zájmů. Takže já si myslím, že to je obecný zákon. Jsem o tom přesvědčený. A Andrej Babiš sloužil jako příklad. Jako někdo, kdo upozornil na to, že tato situace může nastat. Ale to je můj laický názor.
Děkuji. Paní poslankyně Válková - její faktická poznámka. Paní poslankyně není přítomna, tudíž jí faktická poznámka propadá. Pan poslanec Faltýnek.
To ostatní jsou pouze domněnky. Mohlo by býti.
Pan poslanec Birke a jeho faktická poznámka.
Představte si modelovou situaci, pokud jsem starosta města, mám stavební firmu, jsem zvolen jako starosta a každou minutu si nahraju pro sebe zakázku třeba z chodníků nebo z komunikací. To je přece střet zájmů. Tam lítají ta trestní oznámení potom, že jo?
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Zavadil. Prosím. Pane poslanče, já vám zjednám pořádek v sále, ale nehučte mi tady na kolegyně a kolegy. Takže opět vás požádám, kolegyně a kolegové, o stišení, aby bylo dobře slyšet, co pan poslanec Zavadil říká. Prosím. Já vám také děkuji. Prosím.
Je to škoda, protože veškeré prostředky tyto svazky vracejí zpět do vodovodů a kanalizací a bylo by škoda, aby nemohly dále opravovat tuto infrastrukturu, která je pro všechny.
Táži se, zda vznáší někdo námitku, že bychom kontinuálně pokračovali těmito volebními body s minutovým předstihem? Nikdo námitku nevznáší. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.
Teď se vás pokusím co nejrychleji provést úvodem k těm volebním bodům. Jak pan předsedající řekl, prvním volebním bodem v tuto chvíli je návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury. Na ta dvě místa budeme tedy vybírat na základě usnesení číslo 143 z volební komise ze tří kandidátů. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Děkuji.
Děkuji a prosím o hlasování o tom, že toto bude tajná volba.
Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro návrh 140, proti nikdo.
Když jste lékařem, máte také určitou komparativní výhodu, když chcete dělat politickou kariéru. Zakážeme někomu vykonávat povolání lékaře předtím, než bude kandidovat do parlamentu? Zcela jistě je. Je to, řekl bych, větší komparativní výhoda než vlastnit velký majetek. Ano, byla by to absurdní blbost. Stejně tak je absurdní blbostí z hlediska zdravého rozumu zakazovat někomu vlastnit majetek. Rozumné je mu zakázat podnikat, rozumné je mu zakázat získávat neoprávněné výhody z toho, že má politickou funkci. To všechno už samozřejmě zakázáno je. Čili tento zákon, řekl bych, ne zákon jako takový, ale ty dva přílepky, ty dva účelové pozměňovací návrhy, z toho udělaly absurdní blbost, řečeno normálními slovy. Není pravda, že my jsme o tom nediskutovali. Prosím - já vím, že se nic nestane, ale občas je dobré poslouchat to, co říká pan prezident.
S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Benešík.
Ale to není pravda. Jenom se říká, že ministr by se neměl ucházet o státní zakázky nebo by neměl čerpat dotace. Prostě na cucky. A nebyla by sama v tom. Samozřejmě by to udělala veškerá média v zemi. A proto takový zákon nebyl zapotřebí, protože si ho prostě nikdo nedovolil, tohle chování. Samozřejmě kdo chce zákon obejít, tak ho také obejde. Ale obcházet zákony je neslušné. To slušný politik nedělá.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Benešík a po něm tu mám rej faktických poznámek.
Já jsem před chvilkou zjistil, že toto jednání je přenášeno Českou televizí, takže chápu, že se tady asi bude střídat spousta řečníků, kteří si chtějí říct své. Myslím si, že o co tady jde, tak je, že za prvé děláme velké PR Andrejovi Babišovi. Andrej Babiš je bohatý člověk. To je prostě pravda. Já netvrdím, že korumpoval. Nikdy jsme takovou situaci tady neměli. A Andrej Babiš opravdu, tak jak tady několikrát zaznělo, je ten, který spolurozhoduje o transferech státních financí pro své podnikání. Nikdo Andreje Babiše nevyhání z podnikání, nikdo ho nevyhání z politiky. O co se tady snažíme, byť je to velmi složité, komplikované a někdo tvrdí, že dokonce možná v rozporu s Ústavou, je to, aby si jeden člověk nebyl schopen přihrávat státní dotace. O nic jiného nejde.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Ale to jen na okraj. Ale proč jsem se přihlásil? Ono není našemu právu náhodou nadřazeno právo evropské? Říkám, já za vámi právníky chodím, ale slyším od čtyř právníků pět názorů, ale vím, že našemu právu je nadřazeno právo evropské. Nejsem právník, ale mám takový pocit, že tady to není tak jednoznačné. Mám trochu o tom pochybnosti, že naše zákonné normy nejsou podřízeny normám evropským a úmluvě Rady Evropy.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi a teď pan poslanec Plzák, pan poslanec Kučera, pan poslanec Kalousek, pan poslanec Černoch, pan poslanec Blažek a pan poslanec Benešík.
Krásná série následuje. On tady řekl, že pan ministr může mít majetku, kolik chce. Ale co jsou média? Co je společnost MAFRA? To je majetek!
Místo toho byl jejich majetek rozprodán a zaměstnanci propuštěni. Bohužel Ministerstvo financí, tak jak je to obvyklé u mých pozměňovacích návrhů, s tímto návrhem nesouhlasilo. Nicméně stanovisko ministerstva je i nadále zamítavé, i když nyní jsou námitky, řekl bych, spíše ideologické než faktické. Mohu zde citovat z jejich dopisu. Toť stanoviska odborníků z praxe. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudete tedy hlasovat jenom o dani z přidané hodnoty, ale v případě mého pozměňovacího návrhu především o udržení mnoha tisíc pracovních míst v regionu, který je na tom s nezaměstnaností daleko hůře, než je v naší zemi obvyklé. Pokud podpoříte můj návrh, dáte jim v podstatě větší šanci na zachování práce a příjmu. Ještě bych chtěl zdůraznit, že můj návrh je variantní. První verze je dle mého názoru lepší a znamená, že by nárok na vratku DPH měli věřitelé bez ohledu na to, zda by šlo o konkurz, nebo reorganizaci. Pokud tato varianta bude neprůchodná, navrhuji jako druhou možnost úplné zrušení možnosti, že by věřitelé mohli DPH žádat zpět. Jak říkám, osobně preferuji variantu první, ale vyrovnání startovací čáry pro konkurz a reorganizaci přinese i varianta druhá.